Paní ministryně reagovala: Ty ostatní přeplatíme, nabídneme jim zajímavé podmínky. No, to bude něco stát ten stát. My jim nabídneme zajímavou pozici například investičních techniků, referentů na investičních odborech příslušných magistrátů a městských úřadů. Co to může znamenat? To je naprosto reálná obava. A já nechci rozebírat v detailu, co to znamená technicky, co znamená, najít ty prostory, vytvořit nájemní smlouvy mezi státem a jednotlivými samosprávami, respektive městskými úřady. A když taková možnost nebude, kdy stačí ministerstvo postavit nebo najmout jinde nové prostory? Jak to bude s počítačovou sítí? Jak to bude s celou řadou konkrétních věcí, bez kterých se stavební úřad neobejde, protože poskytovat služby v oblasti stavebního řízení, úřední služby, to neznamená jenom sedět s klotovými rukávy za stolem, to znamená také vyjíždět na kolaudace, být v terénu, a bez toho se žádný dobrý stavební úřad neobejde. Říká: Místní znalost nás vlastně moc nezajímá. To ale nejde dělat v okamžiku, kdy se zabýváme stavbami, které stojí v konkrétních místech. Tam ta místní znalost je přece velmi důležitou výbavou a nejde odmyslet, nejde dost dobře něčím nahradit.
Týká se to těchto konkrétních živnostníků na základě vládních opatření. Ty všechny SPD podporuje. Toto je náš návrh.
Je to opět návrh, který je široce vydiskutován, měl by mít ústavní podporu. A pokud by toto neprošlo, pak navrhuji zařadit ho pevně tento pátek ve 14 hodin.
Mám víc takových návrhů různých bodů na stejný čas. Nejde to kvalifikovat jako protinávrhy.
Dobré odpoledne. Je to Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice, a to ve dvou variantách.
"Zákon byl připraven v rozporu s legislativními pravidly. Podle úřadu veřejného ochránce práv a Legislativní rady vlády Ministerstvo pro místní rozvoj projednávaný nový stavební zákon v rozporu s legislativními pravidly vlády, která jsou jako usnesení vlády pro ministerstvo závazná." Takže to byla výzva k tomu, abychom neprojednávali tento zákon, abychom jeho projednávání zastavili. Já si myslím, že by bylo vhodné ji uposlechnout.
A teď se dostanu k tomu, v čem nesouhlasím s panem kolegou Kolovratníkem. Já bych chtěl na příkladu dvou konkrétních ukázek ukázat, že tomu tak prostě není. Jsou to lesy a je to zemědělská půda. On to naznačoval už předřečník pan místopředseda Pikal. Co jsme udělali pro to, aby to fungovalo, když to tedy nefunguje? Nakonec se to zredukovalo na ústavní ochranu pitné vody. Co bude s vodou? Ve vztahu k lesům - ty jsme tady nedávno takovým dost podivným způsobem - doufám že ne zavraždili, ale minimálně zdrželi a zkomplikovali projednávání velmi důležité novely mysliveckého zákona, která má velký vliv i na to, jakým způsobem se budou nebo nebudou obnovovat naše lesy po brutální kůrovcové kalamitě.
To totiž mimo jiné znamená, že v případě každého jednoho dotčeného orgánu, každého jednoho úředníka, poběží čas pro jeho vyjádření. To není teoretická úvaha, to je odezva z reálných států, ze zemí, kde to funguje. No to je přece alarmující! Tohle prostě musí být téma, na které, paní ministryně, odpovíte. Kde se bere důvěra v to, že když vznikne centrální megastavební úřad, bude fungovat lépe než menší úřady, které jsou logicky pod větší veřejnou kontrolou? Mám jeden zajímavý příklad. Říkají to všichni představitelé vlády, říká to ministr dopravy, ministryně pro místní rozvoj, říkají to úplně všichni. A teď si představte, co se konkrétně přihodilo. Městský úřad v Uhříněvsi rozhodl ve věci stavby 511, pražského okruhu, loni v červenci. Víte, na kolik to tomu skvělému ministerstvu vyšlo? Jak dlouho rozhodovalo o tom, co si počne se systémovou podjatostí v případě záležitosti, která má jasnou prioritu vlády, jasnou prioritu všech politických stran? V červenci bylo pravomocné územní rozhodnutí a pak to leželo čtyři měsíce na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nedovedu to pochopit. K tomu směřujeme, že místo zrychlení se pak budeme na centrální úrovni potýkat s takovýmhle zdržováním? A tohle rozhodnutí u klíčové stavby tomu centrálnímu úřadu trvalo čtyři měsíce. Odešlo to z Ministerstva pro místní rozvoj v lednu. Všude zní, že se máme ze současné krize proinvestovat. Předložili jsme je a znovu opakuji, přišli jsme s alternativou, která by pro Českou republiku byla lacinější, bezpečnější, modernější v tom smyslu, že sází na kvalitní úředníky, kteří jsou dnes na městech a obcích i na krajích. To bych opravdu nechtěl. Na řadě věcí jsme byli s to se s vládním návrhem shodnout, podpořit ho i tím, s čím jsme přicházeli sami.
Nikdo další se nehlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Ferjenčíka.
Pokud čtyři roky tady funguje předsedání nějakým způsobem, tak ho potom na poslední chvíli účelově změnit mi nepřijde úplně správné. Skutečně si myslím, že pokud jsou tady nějaké zavedené zvyklosti, tak měnit je proto, že chcete protlačit na sílu nějaký legislativní paskvil, není správná cesta.
A to, že je potřeba se věnovat tomu, co je napsaným textem, nikoli tomu, co je může být obsahem toho nebo onoho tisku, je pravda. Ani jedna věc nebyla součástí toho, co je rozdíl mezi senátním a sněmovním tiskem.
Vážené dámy a pánové, my jsme slyšeli nějakou výmluvu, že tady Piráti blokují návrh zákona, se kterým my souhlasíme, a je to zákon, který podporuje slušné a pracující lidi. Máme tady před sebou zákon, který má slušným a pracujícím rodičům, rodinám zvýšit o dvě stovky přídavek na bydlení díky pozměňovacímu návrhu SPD, a teď to tady blokují Piráti a mluví o tom, že je to paskvil. No a to je návrh SPD na zrušení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Kvůli vám teď hrozí, že tento návrh zákona už toto volební období ani neprojde. Přitom by ušetřil půl miliardy korun, které bychom mohli přeskupit směrem ke slušným lidem. Tedy já musím říct, že Piráti jsou opravdu obrovským nebezpečím pro každého slušného a pracujícího člověka v České republice. Protože ten váš neomarxistický program... Ale zajímavé je, že dávno poté, mnoho let poté, relativně nedávno, jste se aktivně účastnil demonstrace v Praze s názvem "Uprchlíci, vítejte v České republice!". A prostě to je politika Pirátů.
Děkuji. Pane místopředsedo, já vás důrazně žádám, abyste dodržoval jednací řád. Já jsem se hlásila s faktickou poznámkou předtím, než se přihlásil s přednostním právem pan Tomio Okamura. To, co tady teď předvádíte, je absolutní ohýbání jednacího řádu, včetně toho útoku na to, že ve třetím čtení, nebo respektive při vratkách ze Senátu, se tady nemůže vést diskuse. To jsou nějaké novinky. Pane místopředsedo Filipe, tohle si aplikujte na schůzích KSČM, ne v Poslanecké sněmovně!
A příště se prosím zlepšete ve svých jasnovideckých schopnostech. Pokud se snažíte někomu číst myšlenky a reagujete na něco, co jsem vůbec neřekl, tak to dělejte lépe, protože vám to moc nejde.
Máte slovo.
bych si chtěl teď ujasnit, jestli tedy směřujeme a voláme k věci všechny řečníky, nebo jenom ty, kteří nemají přednostní právo.
Ale ti, kteří dostali slovo, mají mluvit k věci. To je moje povinnost a to jsem se snažil tady uplatnit.
Piráti se teď tady snaží z toho vymotat a vymluvit se, ale to opravdu na mě vůbec nepůsobí. Já vím, co a jak a vím, jak to tady funguje. To je vše. My to víme, že podporujete nepřizpůsobivé. V SPD máme i romské členy, to je v pořádku. Vy tam asi hledáte voliče. My hledáme voliče u slušných, pracujících lidí.
Ráda bych odcitovala pana profesora Damohorského z právnické fakulty a z České společnosti pro právo životního prostředí, který říká: "Hlavní problém nově navrhovaného českého stavebního práva je až příliš jednostranné zaměření se na podporu ekonomického růstu a maximální urychlení všech řízení, a to bohužel jde poměrně velmi drasticky nejen proti celospolečenským zájmům environmentálním a sociálním, ale stejně silně zasahuje do ochrany práv občanů, spolků, obcí, ale i mnohých, zejména pak menších podnikatelských subjektů či vlastníků půdy." Další krátká citace je od Martina Skalského z Arniky, který říká: "Výstavba výrazně ovlivňuje, jak budou města i krajina schopny čelit extrémním výkyvům počasí. Nový stavební zákon usnadňuje zástavbu volných pozemků na úkor zelených a vodních ploch," říká Martin Skalský z Arniky.
Děkuji a s faktickou poznámkou bude reagovat nejprve pan poslanec Stanislav Grospič a poté další přihlášený s faktickou poznámkou, pan poslanec Milan Brázdil.
Na jedné straně vezme to cenné, na čem si obce zakládají, to znamená drobné stavební úřady, a podřídí je jednomu centrálnímu stavebnímu úřadu. Pro občana se nic nezlepší, ale zhorší. Druhý vážný moment, který tady zazněl u mé předřečnice a který bych podtrhl, je otázka životního prostředí. Ten zákon je vyloženě extenzivní.
Pan poslanec Milan Brázdil stahuje svoji poznámku. Na řadě je pan poslanec Ivan Adamec se svým vystoupením v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Myslel jsem si, že to bylo dostatečné, ale teď jsem došel k závěru, že možná je potřeba tady zopakovat některé myšlenky, ideje, abychom si všichni uvědomili, o čem vlastně budeme hlasovat. Jasně, ale není to dohoda, tak to neříkejme. Tohle není zákon, který platí chvilku nebo bude platit chvilku. A možná rychleji, než si sami myslí. A s tím Senátem. A ta lobby je tam jasná od velkých developerů, kteří prostě chtějí stavět za každou cenu. Já jsem říkal, dobrá, výborně, ale to je 15 let po. Tak buďme k sobě poctiví. - Já bych poprosil, kdyby tady byl klid. - Buďme k sobě poctiví. Tak ať si stát vezme životní prostředí, matriky, ať státní úředníci oddávají místo starostů, úplně klidně.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout argumenty každého z řečníků.
Prostě je to špatně, bylo to špatně a bylo to memento, takové varování, ať to neděláme. A my to tady klidně opakujeme, protože holt mantra - velký centrální úřad - prostě zastínila všechno.
Upozorňuji, že jsou země, kde právě aspekty týkající se rodin řeší pod jednou střechou. Druhá demokratická koalice SPOLU si dala změnu názvu i přímo do programu. Protože jenom ty země, kde je skutečná svoboda volby ve slaďování práce a péče, kde je možnost být na částečný úvazek v kontaktu s profesí, jenom ty země mohou dlouhodobě profitovat ze vzdělání zejména žen, které jsou nejčastěji pečující, a jenom ty země právě zvládnou i výzvy budoucnosti s ohledem na stárnutí populace. Já bych si přála, aby u neformálních pečujících systematicky byla možná podpora ze strany obcí, čili přímo těch komunit, kde každý z nás žije. Poslední věc, kterou zmíním, je chybějící financování prevence. To je nejlevnější nástroj. Prevence je něco, co předchází problémům včas, dřív, než se skutečně prohloubí. Dokonce ani sociální práce na obcích není financovaná zaručeně, ale jde přes dotace. Jak se to vyplatí? Zopakuji tady jedno číslo z velmi významné americké studie. Rodiny, kde se zapojují do péče oba, bývají spokojenější a stabilnější. Samozřejmě je to každého volba, jenom tohle se ukazuje z velice zajímavých přehledů týkajících se hodně právě stability vztahů a životní spokojenosti. A tím se dostávám ještě k jednomu tématu, k tématu podpory partnerství, podpory toho, že rodinná politika znamená taky přiznat si, že to nás nikdo nenaučí v žádné škole, jaké to je, být v dlouhodobém partnerském vztahu, společně se starat o děti a tak dále, ale že v dospělosti si mnozí říkají, že to není od věci si někdy třeba i nechat odborně pomoct, když přijdou nějaké krize. Jinak zase chci říci, zase je to dotační, zase je to neukotvené, dlouhodobě nejisté. Co se týče toho systémového, systematického přístupu, tak bych byla opravdu velice ráda, aby rodiny byly při jakýchkoli legislativních změnách napříč agendami, napříč ministerstvy brány v potaz. To nejsou snadné věci. A zrovna v tomhle nám chybí nástroje a myslím, že i porozumění, jak složité tyhle věci jsou. Ale jsou příklady dobré praxe, myslím, že je, čím se inspirovat. A jsem velice ráda, že například v dalším tématu, které souvisí s partnerstvím, a sice v tématu důstojných, k oběma vstřícných rozvodů či rozchodů, se prosazuje takový cochemskou praxí inspirovaný model.
Chtěli jsme jít touto cestou, která je řádově nižší na ty náklady, může stavět na tom, co už máme, na zákonu, který řeší digitální technické mapy, které opět poslaneckou iniciativou a nakonec za součinnosti vlády jsme v tomto volebním období schválili. A dalším paradoxem bylo, že výbor pro veřejnou správu, který vždy se zabývá touto legislativou týkajícího se stavebního řízení, byl hlasováním Sněmovny suspendován na pouze výbor, který si ho může projednat, nicméně již nebyl výborem garančním. Byla svolána mimořádná schůze v době nouzového stavu, kdy se ten zákon protlačil na mimořádné schůzi tím prvním čtením. Já bych chtěl jenom připomenout, které byly ty zásadní výhrady a kdy jsme mohli zde číst ty dopisy. Existuje petice proti tomuto stavebnímu zákonu, kde jsou podepsaní lidé a zástupci samospráv. Nebudeme to dělat, ale že by tento zákon mířil na komoru, příliš lidí, kromě paní ministryně, možná dalších členů vlády a Hospodářské komory, tito lidé si to skutečně nemyslí. Když jsem tady hovořil minule, a mluvil jsem o tom, jakým krokem bylo zřízení Národní sportovní agentury, tak mě tady potom pan poslanec Hnilička na chodbě plísnil, že vše je tam křišťálově čisté, že to suprově funguje. Pokud ta informace se mění a je to nižší číslo, já si rád poslechnu, z čeho tedy bylo vypočítáno to první číslo. Už to zaznělo od kolegů i z demokratické opozice. Bude to jedna...
Děkuji.
Děkuji za slovo. Takže tyhlety nesmysly tady opravdu prosím nepoužívejte.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Tady se často někdo někým zaklíná. Stavební řízení je konfliktní řízení z povahy věci a je to věcí důvěry. Ten bude mít důvěru nulovou.
Tak prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokud by ten zákon byl i kvalitní a dobrý, což evidentně není, je to paskvil, tak přichází v nejméně vhodnou dobu. Nám začíná nové plánovací Evropské unie, kde máme přes 500 miliard korun, velká část z nich na investice, na tvrdé projekty. Máme tady speciální covidové peníze 180 miliard, velká část z nich opět na investice do tvrdých projektů. Pokud bychom ty stavební úřady teď reformovali, co se stane? Čili toto je úplně špatně. To načasování je prostě nejhorší možné, jaké může být, protože prostě je jasné, že budou prodlevy, že ty úřady místo toho, aby vydávaly stavební povolení, tak se budou zabývat svojí vlastní reformou a stěhováním!
Budu tady hovořit jako dlouholetý starosta. To prostě není možný. Nechci vyvolávat nějaké emoce a vyvolávat na sebe dalších 20, 60 nebo 5, 10 technických poznámek a prodlužovat debatu. Teď, co prožíváme! Na územní rozhodnutí já čekám 15 let! Dobře, můžeme o tom diskutovat, že za to může stát, ale já hovořím o tom, že za to můžeme... Řekněme si to tak, jak to je! Ale neříkejme si tady nějaké skutečnosti, že něco ještě nezačalo, a už to budeme házet ze stolu dolů. Takže já za sebe říkám: To, co dneska je, je paskvil! A ne to, co možná vzniklo z pera. Já to nechci hodnotit, protože budu vyvolávat další technický.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Jan Čižinský a stále na faktickou se připraví pan poslanec Ondřej Benešík.
Normální investor, každý investor přijde na komisi, když je to nějaký větší projekt, představí projekt, komise mu řekne nějaký názor, a to je ta moderace, o které mluvím. Nikdy jsem nemluvil o tom, že by starosta řešil, jak rozhodne stavební úřad nebo co kdo podá na stavební úřad, o tom jsem nehovořil. Jak říkám, u nás skutečně jsou projekty, které do roka od skici mají stavební povolení, a jsou to velké projekty. Byl tady pan ministr, celou dobu, dlouhou dobu tady bojoval proti tomu zákonu. Zajímalo by mě Ministerstvo životního prostředí, kterým se tady najednou ti, co obhajují tento návrh, zaklínají.
Rád bych, aby mohla své vystoupení přednést v důstojné atmosféře.
Děkuji, pane předsedající. Vážení, velmi stručně. Jedná se o rekordní podporu rodin s dětmi. Měníme místní příslušnost krajských poboček úřadů práce z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště. Nově zavádíme možnost dovyplatit rodičovský příspěvek, pokud nebyl vyčerpán při narození dalšího dítěte, a navyšujeme slevy na dítě. Toto je rekordní podpora rodin, a já vás proto prosím o podporu senátní verze.
Požádám nyní o slovo paní senátorku Šárku Jelínkovou, aby se vyjádřila k usnesení Senátu.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedla senátní verzi. Senát se ujal u tohoto zákona spíš role opraváře některých nedostatků v tomto zákoně a já vám je stručně shrnu. Jedna z věcí byla i právě ta změna příslušnosti úřadu práce, o které mluvila paní Maláčová. Senátní návrh zákona tento okruh rodičů, kteří na něj dostanou, zásadně rozšiřuje. Takže vás také žádám o podporu. Případné dotazy jsem také připravena ještě potom zodpovědět.
Nemá zájem.
Podařilo se, aby přídavek na dítě byl zvýšen pro pracující rodiče, živnostníky, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené děti anebo pro rodiče, kteří se rekvalifikují a aktivně si hledají práci, z 300 na 500 korun. Takže se nám podařilo reálně plnit další důležitý bod našeho politického programu, a to, že slušní a pracující lidé jsou na prvním místě. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Velmi vítáme tento návrh, protože se jedná o podporu rodin s dětmi, kdy se zvyšuje rodičovský příspěvek.
Věřím, že na tom, aby se dodržovaly lhůty, se asi shodneme. Takže my vymýšlíme několik variant řešení. Ve stavebním zákoně zavádíme zrychlené stavební řízení, to znamená, stavební úřady budou moci vydat stavební rozhodnutí v rámci prvního úkonu. Znovu bych ráda připomněla, protože se dostáváme samozřejmě do těchto připomínek, že jsou ochráněny veřejné zájmy. Že systémová podjatost nabírá na síle svědčí o tom, že jen za rok 2020 jsme řešili 66 systémových podjatostí, a samozřejmě se to rozšiřuje. Jak už jsem říkala, jenom znovu připomínám, v čem je ten problém.